Organizační výbor nenavrhl žádný další výbor, aby se zabýval tímto návrhem. Pan poslanec Navrkal vystoupí s návrhem. Hlásí se ještě někdo s nějakým návrhem? Paní poslankyně Valachová s dalším návrhem. Tak budeme hlasovat postupně o návrzích tak, jak zazněly. Nejprve zazněl návrh na přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti?
Nacházíme se tedy v situaci, kdy je zde možná hlasující většina pro takovýto etický kodex. Nicméně vnímám debatu, která proběhla včera na grémiu. Vnímám debatu se svými kolegy, kterých si vážím, během dnešního dne, kdy jsem si je jednotlivě obešel a ptal se na podporu. Minimálně v rozsahu ústavní většiny. Protože když to protlačíme silou 101 hlasů, tak ten etický kodex spíš utrpí, než aby se stal zavazující normou pro nás i pro budoucí poslance. Ta forma, kterou je navržen etický kodex, je forma usnesení Poslanecké sněmovny. To znamená do konce tohoto volebního období. No a protože opravdu mám zájem na tom, aby na tom byla širší shoda, tak jsme se dohodli vzhledem k času, který dneska je, co nás ještě čeká, za jakých okolností hlasujeme, že jako navrhovatel navrhuji, abychom tento bod přerušili do projednání ústavně-právním výborem, mandátovým a imunitním výborem a organizačním výborem. Doufám, že na těchto fórech se podaří zajistit větší přízeň a větší podporu tohoto usnesení.
Hlasování číslo 21, přihlášeno 82 poslanců, pro 67, proti žádný. Návrh na přerušení byl přijat. Tímto jsme vyčerpali program 75. schůze Poslanecké sněmovny. Přeji vám hezký zbytek týdne. Jak vidím trošku poloprázdnou sněmovnu, tak jsem měl dojem, že je závěr.
A prosil bych, abyste tedy nehlasovali pro zamítnutí, jak tady navrhoval kolega Grospič.
Děkuji panu poslanci Navrkalovi.
Jakkoliv jsem byl k minulým dvěma tiskům, řekněme, lehce kritický, přesto s nějakým pochopením pro to, co je v nich obsaženo, tak k tomuto tisku jsem čistě jenom kritický. Já chápu věty pana předsedy Sněmovny, který říká, že samotné přijetí zákona o lobbingu nějakým způsobem zlepší nebo vylepší vnímání korupce v dané zemi. A ukazuje se to dnes a denně. Není to legislativa. Není to legislativní proces v Poslanecké sněmovně a v Senátu, který je dneska už tak transparentní, že nám ho může řada západních států naopak závidět. Volí se ten nejzvrhlejší evropský model, který říká, bude tady nějaký lobbovaný, bude tady nějaký lobbista a vzájemně budou konfrontováni, kdo říká pravdu. Já říkám, že tento model je v rozporu s Ústavou České republiky. Jakýkoliv požadavek na jakéhokoli poslance nebo senátora, aby hlásil všechny kontakty, které s někým měl, je v rozporu s článkem 28 Ústavy České republiky, který jednoznačně stanoví: poslanec i senátor má právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého mandátu, a to i poté, kdy přestal být poslancem nebo senátorem. O těch skupinách, které nás tady tlačí ke zdi už ani nemluvě. Aby měl možnost se scházet a nemusel o tom nikdy nikomu nic hlásit. Mohl se scházet a mohl svobodně se pokoušet každý poslanec zjišťovat, co se v té zemi, co se v té výkonné moci děje. Na to se dneska úplně zapomnělo. Hrajeme si na to, že budeme navzájem, lobbovaní a lobbisté, něco hlásit. Bude tady orgán výkonné moci, Úřad pro dohled nad politickými stranami, který to bude posuzovat a který bude říkat: Spáchali jste, nebo nespáchali jste? Mně přijde, že pokud něco takového přijmeme, tak jsme se úplně zbláznili. Kdokoli z nás zvedne pro tento návrh zákona ruku, tak předpokládám, že tím sděluje, že tady v příští Sněmovně už nechce sedět, protože podle tohohle se opravdu fungovat nedá. Opravdu fungovat nedá. Přijde skutečný zločinný lobbista - a já proti lobbistům fakt nic nemám, bylo to tady řečeno opakovaně. Myslím, že jsou to skupiny, které nám přinášejí nějaké informace, a záleží na nás, jak s těmi informacemi naložíme a jestli jich používáme k blahu všech, nebo jestli se necháme ukecat pro nějaký dílčí, partikulární zájem. To je pak už jenom naše chyba. Ale to, že nám ty informace nosí, je naprosto v pořádku. A nebude proti tomu obrany. Hlásit každý lobbistický kontakt. Většinou jsou to jenom taková sdělení, jako bojujte, nebo konečně už sejměte tuto vládu. Ale někdy vám řeknou i něco jiného. Je to lobbistický kontakt? Je to přání toho občana. Mělo by se udělat to či ono. Je to lobbistický kontakt, nebo to není lobbistický kontakt v pojetí vládního návrhu zákona?
Otevírám obecnou rozpravu, do které je první přihlášen pan poslanec Veselý, připraví se paní poslankyně Valachová.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Já vám děkuji.
Děkuji, pane předsedo.
Pan poslanec Michálek. Momentálně není přítomen, nic se neděje, zatím pustíme pana poslance Bendu.
Naše úprava je podrobnější než to, co navrhuje paní kolegyně Taťána Malá. Ten projekt já velmi podporuji a děkuji za něj ministerstvu. Přijde mi, že ukládání povinností tohoto typu je natolik závažné, že by to mělo být aspoň v základních rysech upraveno na úrovni zákona a že by bylo nevhodné to nechat až na delegaci do vyhlášky Ministerstva spravedlnosti.
Já vám děkuji.
Ale k tomu budu mít dvě poznámky obecnějšího charakteru, pro které řeknu, že na závěr nebudeme hlasovat pro tento návrh zákona. Já jsem rád, že se podařilo na půdě ústavně-právního výboru alespoň udělat onu rovnováhu mezi jednotlivými právnickými profesemi a že nejsou nadále zvýhodňováni státní zástupci jako státní zaměstnanci proti všem ostatním právnickým profesím. Současně celá diskuse o výběrových komisích mně připadá úplně absurdní. To jsou ty dvě osoby, které jsou zodpovědné za jmenování každého soudce. Já jsem velký nepřítel výběrových komisí ve všech levelech, kde jsou používány. Je to jenom čistý alibismus, kde neexistuje nikdo, kdo pak nese odpovědnost. Ale co jsme zažili za poslední rok jmenování? Ale to jméno zaznělo tři měsíce předtím, než bylo vypsáno výběrové řízení. A k překvapení všech to výběrové řízení vyhrál.
Děkuji, pane předsedo. Já si v téhle situaci myslím, že tento zákon, a nebudu bránit jeho propuštění do prvého čtení, tady nastavuje něco velice nebezpečného. A něco podobného se děje u exekučního zákona, u občanského soudního řádu. Myslím si, že to je nedůstojné a neplní to ani základní úlohu zastupitelské demokracie a fungování demokratického parlamentu.
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Návrh na vrácení nebo na zamítnutí nezazněl. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Hlasování číslo 3, přihlášeno je 92 poslanců, pro 78 , proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento tisk jinému výboru kromě garančního.
To říkám zcela na rovinu. To nemůžeme projednávat v nějakém distančním režimu.
Končím první čtení tohoto tisku.
Jeho hlavním cílem je zavedení jednotného transparentního systému výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úprava vedlejší činnosti soudců a revize institutu přísedících v trestním řízení. Odbornou přípravu justičního kandidáta mohou absolvovat také osoby z jiné právní praxe s profesní zkouškou. Obsazování soudcovských míst bude probíhat ve výběrovém řízení na konkrétní uvolněná místa v rámci obvodu krajského soudu a do výběrového řízení se vedle justičních kandidátů mohou přihlásit také odborníci mimo justici. Výběr předsedů okresních, krajských a vrchních soudů bude probíhat prostřednictvím výběrových řízení, kdy parametry výběrových řízení budou nově stanoveny zákonem oproti dnešnímu stavu, kdy výběrová řízení probíhají, ale pravidla jsou upravena instrukcí ministra. Nad rámec doporučení GRECO se navrhuje omezení přísedících v trestních řízeních. Rozhodování v senátu s přísedícími by mělo být omezeno na skupinu nejzávažnějších trestných činů, mezi nimiž samozřejmě zůstávají násilné trestné činy. Samozřejmě je tam celá řada pozměňovacích návrhů, ke kterým se potom podrobně vyjádřím. S některými vyslovujeme souhlas, s některými vyslovujeme nesouhlas.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali ústavně-právnímu výboru jako garančnímu.
Upravuje se definice povinného oboru právo a právní věda pouze na obor právo, když zde panovala nejistota ve výkladu, které z oborů vysokých škol by potom byly ty přijatelné. Velká debata se vedla o tom, jak bude přesahovat v případě konce mandátu soudních funkcionářů, jak se budou překrývat jejich funkce, jejich mandáty. Debata se vedla také o výběrové komisi a složení výběrové komise na soudce. Z praxe vyšlo to, že se rozšiřuje zákonný výčet registrů, ze kterých soud může využívat údaje. Jednu věc jsme neprojednali z mého pohledu a potřebnou i z pohledu legislativy na ústavně-právním výboru, a to posunutí účinnosti.
Netýká se jenom obchodních společností podle občanského zákoníku, respektive podle obchodního práva, ale týká se samozřejmě i všech dalších právnických osob včetně politických stran, včetně spolků, sportovních organizací a dalších. To jenom na dokreslení. A doporučuji Poslanecké sněmovně, abychom tento návrh zákona schválili.
Bylo navrženo, abychom ji vedli. Já tedy nechám hlasovat. Jelikož nevidím nikoho, kdo by se hlásil do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Předpokládám, že tomu tak není. Takže já otevírám podrobnou rozpravu. Takže podrobnou rozpravu končím. Znovu se zeptám, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Zpravodaj a navrhovatelka jsou již u stolku a já otevírám rozpravu k tomuto návrhu ve třetím čtení. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Není tomu tak. Takže já prosím zpravodaje poslance Marka Bendu, aby nás seznámil s procedurou, která, věřím, bude primitivní. Prosím.
Poprosím vás, abyste přednesl návrh závěrečného usnesení.
Já zahajuji hlasování. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pokud nikdo již nemá nic dalšího, tím jsme projednávání tohoto bodu vyčerpali. Já děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji. Končím projednávání prvního bodu této schůze a jelikož jsme tím projednali stanovený pořad 77. schůze Poslanecké sněmovny, tak tímto končím i tuto schůzi.
Nakonec ten přijatý kompromis je tak prapodivný, že se může stát, že v případě, řekněme, ne přátelského vztahu mezi předsedou Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu nám veškeré jmenování soudců zanikne, protože nebudeme mít žádné výběrové komise. Ale pokládám výběrové komise samy o sobě za umělý problém, který jenom vlastně odjímá skutečnou ústavní odpovědnost, která existuje a která je položena na ministru spravedlnosti a na prezidentu republiky. Jsou vlastně možné dva modely. Buď jsou to funkcionáři na sobě nezávislí, anebo je to něco, čemu jsme se na ústavně-právním výboru naučili říkat manažerské řízení. Já si úplně nemyslím, že do soudní soustavy patří manažerské řízení, a to ani na úrovni právě jenom správy soudců. Najednou jsme se posunuli v soustavě níže, kde to již Ústavou upraveno není, a není to upraveno tak, jak si ústavodárce přál, a tady se začínáme tvářit, že to nebudou na sobě osoby nezávislé, kde ten, kdo je jmenuje, nějakým způsobem může případně i vyvažovat a hledat nějaké nejlepší řešení pro soud, ale že to bude manažerské řízení, a dovádíme to k dokonalosti.
To byl poslední vystupující v obecné rozpravě. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě - paní ministryně? Pan zpravodaj? Žádný návrh nepadl, který bychom měli hlasovat po obecné rozpravě, zahajuji rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Konkrétní kategorie těchto rozhodnutí stanoví ministerstvo a budou upraveny prováděcím předpisem. Co se týká ještě tohoto zveřejňování soudních rozhodnutí, nebude současně dotčeno poskytování informací podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím.
Nyní paní poslankyně Kateřina Valachová v podrobné rozpravě, připraví se Jakub Michálek. A nyní pan poslanec Jakub Michálek, zatím poslední přihlášený. Děkuji. Děkuji. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně? Nemá zájem. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji. Třetím bodem našeho jednání je Paní ministryně, máte slovo.
Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Prvním z nich je zákon, který pan předseda uvedl. Jedná se o vládní návrh zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, který byl předložen v souladu s plánem legislativních prací této vlády a na doporučení skupiny států proti korupci. Hlavním cílem je posílení záruk zákonnosti řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, a to zejména kárných řízení. Dále je účelem tohoto návrhu uzpůsobení právní úpravy tak, aby řízení mohla probíhat efektivněji. Navrhuje se zavést přípustnost odvolání, a to proti omezenému okruhu rozhodnutí. Odvolání nemá být přípustné zejména proti rozhodnutím procesního rázu. V prvním stupni povedou řízení vrchní soudy, ve druhém stupni Nejvyšší soud nebo Nejvyšší správní soud. Nejvyšší soud má rozhodovat ve věcech soudců rozhodujících ve věcech správního soudnictví a dále ve věcech státních zástupců a soudních exekutorů. Kárné senáty vrchních soudů mají být složeny i nadále speciálně. Kárný senát vrchního soudu má mít šest členů, a to tři soudce z řad soudců vrchních soudů, krajských a okresních soudů a tři přísedící z řad právníků, kteří nejsou soudci. Přísedícími v řízení ve věcech soudců a státních zástupců mají být státní zástupce, advokát a osoba vykonávající jiné právnické povolání.
Naopak, demokracii utváří nikoliv jen volby, ale také odpovědnost odpovědných těm, kteří je platí, tedy občanům. Protože nositelem moci není politik ani soudce, ale vždy jen občan, který část své moci těmto svým zástupcům pouze propůjčuje. Ano, i mně laikovi se zdá absurdní tohle vůbec vkládat do zákona, protože by to měla být samozřejmost. Ale v praxi je to úsloví prokazatelně trestné zcela zásadní, protože v některých případech státní zástupci pronásledují nevinné lidi, přestože soudy v několika instancích potvrdí, že se trestný čin nestal. Tím nejen narůstají škody obětem justičních zločinů, ale narůstají i škody státu, který je platí za tyhle státní zástupce, kteří opakovaně zneužívají svého postavení a protizákonně pronásledují nevinné lidi. Pokud mám interní informace na pana Mezlíka, bylo ohledně desítek prokazatelných porušení zákona podáno několik trestních oznámení a žádostí o kárné řízení. Tento pán několik let stíhal nevinně odsouzené v kauze paní Vitáskové, paní Schneiderové a dalších, kdy i po soudních rozhodnutích, že se žádné trestné činy nestaly, obstruoval a účelově protahoval ukončení procesů a je podezřelý z falšování a manipulování důkazů. Lidi, které vysvobodil až Nejvyšší soud, který konstatoval, že žalované trestné činy se nestaly nebo nebyly trestnými činy. To není normální stav. A je možný jen proto, že dnes neexistuje systémová možnost takové lidi stíhat, nezávisle vyšetřit a případně, pokud se podezření z nelegálnosti potvrdí, také nestranně soudit. K tomu směřuje i náš připravovaný návrh zákona o Generální inspekci justice, která by tyto pravomoci měla a jako nezávislý orgán pomáhala státu i obětem justičních zločinů ke spravedlnosti. To, že lidé mají strach vůbec nějak kritizovat soudce a státní zástupce, aby se jim nemstili, svědčí o tom, že je opravdu něco prohnilého v našem státě. A měli bychom všichni tady ve Sněmovně sebrat odvahu a společně systém zlepšit a nemluvit nesmysly o tom, že jakákoli změna ohledně soudců či státních zástupců je ohrožením demokracie. Ohledně tohoto tématu by nikdo neměl politikařit, ale měli bychom ho všichni společně tady ve Sněmovně řešit v zájmu našich občanů.
Současně některé věty, které tam zazněly, podle mého názoru jsou zcela nepřijatelné. Vůbec celá představa, že by soudy a soudce a státní zástupce měl posuzovat někdo mimo ně a že by kárné řízení mohlo být vůbec vedeno mimo ten systém, je zcela podle mého názoru nemyslitelná a nepřijatelná. Současně asi cítíme, že kárná řízení neprobíhají úplně tak, jak bychom si představovali. Že v řadě případů nedochází k vyvození té odpovědnosti. Je to pravda jenom na Nejvyšším soudu. Nemám ta čísla před sebou, ale byl velmi blízký nule. Problém je v tom, že nemáme dostatek kárných návrhů. I tam se situace mnohokrát měnila za posledních 15 let. Tam nekoná nikdo z té soustavy. Jak je možné, že neproběhlo žádné kárné řízení s olomouckou partičkou za činy, které za posledních pět let spáchali, je pro mě zcela nepochopitelné. Žádné kárné řízení neproběhlo. Takže podle mého názoru je asi správně, pokud tento tisk postoupíme do ústavně-právního výboru. Ale naším úkolem bude zamyslet se nad tím, jak efektivněji podávat kárné návrhy ze strany, a tam myslím, že ta pravomoc je a je správně, ze strany moci výkonné proti excesům, které v té justiční části zůstávají. Samozřejmě posuzování těch excesů musí zůstávat na justici samotné, ale ty návrhy mohou jít z výkonné moci a musí jít mnohem efektivnějším způsobem. Představa toho, že něco zlepšíme a že veřejnost bude spokojenější, pokud budeme mít dvoustupňové řízení, je podle mého názoru naivní. Už jsme to jednou tady měli a zažili a žádnou vyšší efektivitu to nemělo. Ale vůbec si nejsem jist, jestli jsme schopni do druhého čtení připravit Sněmovně nějaký návrh, který by byl nějak dramaticky efektivnější než současný stav, protože Ministerstvo spravedlnosti a vláda jako celek se víceméně zamilovaly jenom do modelu dvoustupňového kárného řízení podle doporučení GRECO.
Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Jedná se o návrh, který tady už jednou byl, a v podstatě se jedná o prodloužení toho stavu, tak jak trvá vlastně epidemie v současné době. Děkuji za pozornost.
Prosím.
Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, velmi stručně. Současně naprosto chápu, že celá řada právnických osob nechce přistupovat na jiný než prezenční způsob.
Na výběru členů kárných senátů vrchních soudů se tedy budou i nadále podílet také zástupci státního zastupitelství, soudních exekutorů, advokacie a akademické obce. Odvolací kárné senáty mají být složeny ze tří soudců daného odvolacího soudu, tedy Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu.